My jsme teď slyšeli od pana ministra zemědělství, že pokud s vámi jedná, tak s vámi jedná pouze o rozpočtu. Možná škoda, že tu není pan ministr školství Chládek.
Stejně tak se zde vyskytují i návrhy, které trošku regulují přístup k žádostem o projednání záměru, které byly podány před nabytím platnosti tohoto zákona. Zase - vládní návrh předpokládá jakýsi retroaktivní účinek. Je zde další okolnost a to je vymezení rozsahu jednotlivých záměrů, které pak ze zákona podléhají procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí. A konečně k té dotčené veřejnosti. A samozřejmě vlastnoruční podpis. A tady pak ten zákon 500, správní řád, používá pojem - dále jen místo trvalého pobytu. Tedy aby se jak občanské sdružení disponující tříletou historií, které podle vládního návrhu má právo vstupovat do řízení automaticky a priori, tak aby i toto sdružení muselo prokázat podpisovou listinou s minimálně 50 podpisy lidí, kteří mají trvalé bydliště v místě dotčeného záměru, tedy v dotčeném území. Podotýkám, že pojem dotčené území je právě v návrhu zákona v jednom z úvodních paragrafů korektně definován.
Dále máme ambici s Ministerstvem financí jednat především v oblasti investic, která nám přijde právě v těchto výhledech jako výrazně podhodnocená.
Děkuji panu ministru Chovancovi za jeho odpověď.
Děkuju, pane předsedající. Nechci teď předesílat, protože ještě děláme nějaké poslední cifry, ale troufám si už teď říct, že tuto částku jsme naprosto dramaticky snížili, nechci ještě říkat to číslo, ale bude myslím překvapivé, na konci tohoto roku. Což tady určitě asi nebylo zvykem v minulých letech. To znamená, zastavili jsme projekty za stovky milionů korun, totálně zbytné, do IT projektů a dalších. Ale do té doby jsem byl vždycky zvyklý pomoct si sám a tak se budu chovat i nadále.
Děkuji panu poslanci Kučerovi za jeho faktickou poznámku. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Karel Šídlo.
Od roku 2004 došlo k významným změnám v povinnostech úřadu, které vedly k významnému a rozsáhlému nárůstu jejich činnosti. Dovolil jsem si v důvodové zprávě ve zmiňovaném sněmovním dokumentu uvést některé z těchto činností, které jsou tam přesně citovány. Zvýšení represivních opatření, udělování pokut za přestupky a správní delikty. Užší specializaci odborných zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení jejich odbornosti v dané oblasti. Zefektivnění procesu správních řízení včetně využití užší spolupráce se žadatelem. A na závěr aktivní zapojení zaměstnanců v terénu u žadatelů pro ověření reálných skutečností uváděných ve vnitřních předpisech a v žádostech o projednání.
Děkuji panu poslanci Šídlovi. Pardon, pane poslanče - Šidlovi. Ano, uznávám, že jste s krátkým. Nyní pan poslanec Václav Snopek.
To je taky lež. Chceme změnit ten poměr? No protože dostaneme dvojnásobek. Takže obce dostanou tolik, co dostávaly, no a stát dostane taky. Tady to bylo skloňováno ve vícero projevech. A znovu opakuji - není potřeba zákon, je to na vyhlášku, domluveni jsme na dvojnásobku. A nebudu tady mluvit o privatizaci. To uhlí jsme si asi měli nechat.
Potom přednostní práva. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A já jsem vám to tady říkal už, tuším, v prvním čtení. Vy máte naplánovaný příjem, ale nemáte naplánovaný výdaj směrem k obcím v těch dotčených krajích, v tom Ústeckém kraji a v tom Karlovarském kraji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale ve státní sféře se to zatím takhle nedělalo. Ve chvíli, kdy tenhle rubikon překročíme, tak můžeme dělat státní rozpočet na jiné výše daňových sazeb, než v tuto chvíli jsou schváleny, protože proč ne, když bude zrovna ministr financí plánovat, že v půlce roku ty daňové sazby třeba změní. Mně to přijde, že to je nepřekročitelná záležitost.
Já musím reagovat. To v tuto chvíli prostě není.
Děkuji.
Jenom velmi stručně k panu poslanci Kádnerovi, který říkal, že obce jsou také stát. Obce nejsou stát. Prostě obce nejsou stát, to bych docela rád, aby zaznělo. A za druhé, pane ministře, vy jste odpovídal na něco úplně jiného, než na co tady řada z nás apelovala. Zkusím vysvětlit ten rozdíl mezi řízením firmy a řízením veřejných rozpočtů. Jako šéf firmy můžete dělat úplně všechno, co vám zákon nezakazuje. Jako oprávněná osoba ve veřejné funkci smíte dělat jenom to, k čemu jste zákonem zmocněn. To je ten zásadní rozdíl. Já netvrdím, že 400 mil. je dramatické číslo v rámci celkové bilance. Ale je to dramatické chování člena vlády České republiky, který kašle na zákony! A to není poprvé! Já vám tady vyjmenuji několik případů, kdy zcela veřejně a arogantně kašlete na zákony České republiky, což jsem přesvědčen, že člen vlády České republiky dělat nesmí!
Nyní další faktická poznámka pana poslance Karla Fiedlera a ještě jedna faktická poznámka kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já dojdu k tomu, jak se to týká rozpočtu. A až s nimi bude vláda jednat o tom, jak budeme řešit ty problémy, tak mějme na paměti tuhle cifru.
Děkuji. Ještě faktická poznámka pana kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pak byste měl možná právo být tvrdý vůči Sněmovně. Ale vy si prostě chytíte něco z nějakých novin.
Pane poslanče, my jsme udělali přesně to, co vaše politická strana chtěla. Zrušili jsme Generální ředitelství státní služby, to byl přece požadavek ODS. V okamžiku, kdy jsme zrušili Generální ředitelství státní služby, tak ti lidé, kteří ho připravovali v souladu se zákonem na Úřadu vlády, tak se ta agenda přesunula na Ministerstvo vnitra, protože jsme se dohodli i s vaší politickou stranou na tom, že zastřešovat státní službu bude náměstek na Ministerstvu vnitra.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla s faktickou poznámkou, potom pana poslance Kalouska a poté pana poslance Petra Fialu.
To se opravdu tam odehrávají takovéto záležitosti, to za prvé. A za druhé musím ještě jednou přečíst:
Děkuji a nyní prosím pana poslance Kalouska s faktickou. Pane premiére, je ještě před vámi celá řada faktických. Vydržte prosím. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Pane premiére, ještě jednou. Byla vyměřena sankce finančním úřadem organizační složce státu Úřad vlády 500 milionů korun. To znamená, že vy jako předseda vlády, který zastřešujete celý státní rozpočet, jste byl odsouzen k tomu, abyste 500 milionů přendal z jedné kapsy do druhé. Vedle této situace je platný daňový řád a platná rozpočtová pravidla a tato legislativa vám umožňuje, a vy to nepochybně uděláte, nezaplatit z plánovaného rozpočtu na tuto sankci ani korunu, a pokud to uděláte, bude vám rozpočtovým opatřením kompenzována. Použijte těch 85 milionů nárůstu na platy na Úřadu vlády na úhradu té pokuty a snižte o to deficit. Ale vy se touto radou řídit nebudete. Vy těch 85 milionů utratíte pro své voliče na sjezdu sociální demokracie, které na tom úřadu zaměstnáte. Za rok si to při státním závěrečném účtu řekneme. Vy řeknete jenom to první, ale neřeknete, že doopravdy nezaplatíte ani korunu a že to všechno utratíte.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Prosím, vaše dvě minuty.
Já jsem tady přednesl naprosto konkrétní výhrady nad konkrétními čísly. Mluvil jsem o tom, kde se zvyšují provozní výdaje jednotlivých ministerstev, kde roste počet úředníků, mluvil jsem o malých investicích, investicích do klíčových oblastí. To všechno je doložitelné na těch číslech, která jste v tom státním rozpočtu předložili. Nezlobte se na mě. Já vás opravdu prosím, všechny členy vlády, abyste se začali zabývat těmi našimi věcnými argumenty, abyste nám odpovídali na naše otázky, abyste tady neodváděli pozornost k nějakým kauzám a dalším věcem. Prostě zvyšují se provozní výdaje, roste počet úředníků, rostou prostředky na platy úředníků, neinvestuje se, jsou nižší investice do vědy, jsou nižší investice do infrastruktury. To jsou prostě fakta, která vyplývají z rozpočtu, který jste tady předložil. Tak se pojďme bavit o těch faktech a neodvádějme řeč k nějaké minulosti a ke kauzám, které se nás netýkají.
Nyní prosím k mikrofonu pana premiéra.
To prostě není triviální věc a já ji nechci zlehčovat, nechci ji bagatelizovat. Tarifní tabulka. Pokud jde o navýšení počtu zaměstnanců, musím říci, že se sociální demokracií a se sjezdem to nemá nic společného. To je gros nárůstu počtu zaměstnanců na Úřadu vlády, je to gros toho nárůstu mzdových prostředků, a zbytek nárůstu mzdových prostředků je dán tím, co se odehrává všude - zvyšují se platy ve veřejném sektoru.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Kalousek a poté pan poslanec Petr Fiala. Prosím, vaše dvě minuty.
To jsou úplně jiné částky, které se odehrávají, zcela nestandardní, na Úřadu vlády. A pak ještě využiji těch 37 vteřin, které mám. Když už jsme u toho rozpočtu kapitoly Úřadu vlády, na jednotlivých odborných institucích, Ministerstvu školství, Ministerstvu vnitra a tak dále se snižují výdaje na výzkum a inovace a na Úřadu vlády se na výzkum a inovace zvyšuje kapitola rozpočtu o 100 milionů korun.
Dobře, k tomu má politický mandát, ale už neříká, co místo toho. Místo toho říká: my to budeme zhoršovat, aby bylo lépe!
Tento rozpočet byl postaven s tímto číslem právě proto, že za dob krize a za dob úsporných opatření se celá ekonomika poddimenzovala neskutečným způsobem. Jestli to bylo dobře, nebo špatně, nechám posoudit odborníky, nicméně tato ekonomika byla poddimenzovaná v investicích, byla poddimenzována v sociálních dávkách a platech, víte, že jsme přidávali na důchodech, museli jsme rozmrazit a valorizovat platy státním úředníkům, prostě byly zamrazené a prostě se s tím nepracovalo. Možná to bylo správně. Proto toto opatření a proto - já už jsem to tady slyšel minimálně pětkrát. Možná pan ministr bude reagovat, nicméně pro mě to říkat nemusí.
Ano, děkuji.
Já jsem ji také slyšel mnohokrát na rozpočtovém výboru a je to poctivá odpověď: My jsme se rozhodli zhoršovat stav veřejných rozpočtů, protože si myslíme, že je to tak dobře. A já si nejsem jist, jestli má tuhle odpověď i pan ministr financí, proto se ptám jeho, protože on píše, že tu situaci zhoršuje. Odpověď je proč. Protože si myslíme, že zhoršovat je dobře, je to poctivá odpověď a Poslanecká sněmovna se s ní spokojí, tak jako s vaší odpovědí.
Děkuji za slovo. Už jsme to tu přece řešili! Proboha neříkejte pořád, že tam jsou zvýšené investice, když z vámi předložených čísel se všichni dočteme, že tomu tak není.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, moji kolegové tady za chvíli budou zdůvodňovat naše pozměňovací návrhy a naše stanovisko k rozpočtům v jednotlivých kapitolách. Já bych ale přece jenom, aniž bych stejně jako pan předseda Kalousek chtěl opakovat všechny výhrady, které jsme k rozpočtu měli, tak bych chtěl připomenout některé základní věci, které nás činí nespokojenými s tím, jak je tento rozpočet navržen. Možná se občas díváte na televizi a třeba jste v posledních dnech viděli takový seriál, který se jmenuje Expremiéři, kde včera nebo kdy vystupoval člověk, který se jmenuje Stanislav Gross a o kterém tam říkali, že byl premiér České republiky. A já o tom nemluvím náhodou. Nešetří se v době, kdy šetřit můžeme, rozhazují se peníze na zvyšující se počet úředníků, zvyšuje se deficit, a to navzdory tomu, že očekáváme hospodářský růst a máme naštěstí v naší zemi celkem dobré ekonomické podmínky. To je velmi zajímavá politika, zvláště od pana předsedy vlády, který nám káže o tom, jak mají zůstat zmrazeny, nebo nemají téměř růst platy ústavních činitelů. Podívejte se, co dělá na svém úřadu, na Úřadu vlády. Ministerstvo financí na platech v roce 2015 vyplatí o 630 milionů korun více a zaměstná navíc dalších 600 lidí.
Diskuse nad jednotlivými položkami, když jsem se na to díval podrobněji, tak totiž může být velice překvapivá a může přinést skutečně zajímavá zjištění. Aktuálně bych připomněl usnesení hospodářského výboru, kterým výbor neschválil jednu z položek Ministerstva průmyslu. A budu konkrétní. Vláda počítá se zvýšenými příjmy z hnědého uhlí danými novelou horního zákona spočívající ve změně struktury tzv. úhrady z vytěženého nerostu u hnědého uhlí. Dnes se tyto výnosy rozdělují v poměru 75 % pro obce a 25 % pro stát. Celé to je ukázka příkladného šlendriánu. Přesto se vlastně s těmito záležitostmi v novém rozpočtu počítá. A já nemyslím, že takový návrh vůbec v této podobě projde, protože to nepřipustí starostové a občané postižených regionů, ať už jsou z jakékoliv strany. Pokud se tedy bavíme o příjmech a výdajích a chceme kvalifikovaně oponovat a hledat nejvyšší efektivitu, je podle mého názoru nutné do budoucna maximálně zprůhlednit rozpočty všech resortů a všech jím placených institucí. Platíme spoustu věcí, které jsou zbytečné, nebo bychom je měli levněji. Protože pokud tyto položky budou více viditelné, rozběhne se samočisticí proces, což známe i ze svých soukromých aktivit. No a tento člověk, který spravuje obrovské dotace a přiděluje je konkrétně různým lidskoprávním organizacím, bez okolku přiznal, že on ani jeho úřad vůbec netuší, kam a na co některé miliony ze státní kasy jdou, a že on sám o jejich efektivitě pochybuje. Tato zjištění jsou samozřejmě šokující a je evidentní, že k tomu, abychom zefektivnili stát, abychom zlevnili obsluhu státu, abychom zabránili nesystémovému plýtvání peněz, prostě nedochází. Bohužel. A je tady opět prostor, kde by se dalo šetřit. My k tomu mlčet nebudeme, ale tuším, že je to pouze vrcholek ledovce! A na závěr mi dovolte přidat se k těm, kdo upozorňují na skutečnou nutnost úspor v čase. To už jsem naznačil na úvod. To považuji za zásadní slabinu rozpočtu. Stávající oživení evropské ekonomiky je křehké. I největší optimisté předpokládají pro příští rok v nejlepším případě přešlapování na místě. Recese se obávají i světové ekonomické instituce. Samozřejmě hned následně dojdu k tomu, proč to tady říkám. Pochopitelně evropské ekonomice ještě přitížily sankce vůči Rusku a je naivní si myslet, že když je export do Ruska málo procent, že budou následky také v málo procentech. Nic jiného než ještě větší riziko a ještě větší krizi. Rozpočet moudrého hospodáře s tím prostě musí umět počítat a to tady právě u tohoto rozpočtu vůbec nevidím. My jsme opakovaně vyzývali vládu, aby předložila nějakou rozpočtovou vizi, aby předložila nějaký návrh k diskusi, abychom viděli, jak bude ekonomika České republiky připravena pro další léta, a bohužel stále tato diskuse neprobíhá. Ale přece řádnému hospodáři nemůže stačit jen toto! Chybí mi avizovaný plán úspor v obsluze státu, tedy nikoli na občanech. To všechno bylo avizováno a vůbec to tady není ani po roce diskutováno, nejsme s tím seznámeni. Takže stále vidíme od vlády pouze velice deficitní rozpočet, který nadále zadlužuje Českou republiku. Právě bez jakéhokoli dlouhodobého výhledu, jak rozpočet narovnat. A říkám narovnat! Narovnat znamená dostat se k vyrovnanému rozpočtu. To by mělo být přeci cílem řádného hospodáře. Předložený rozpočet má tedy z našeho pohledu jak kladné stránky, tak i záporné a ty jsou bohužel také velice zásadní, tak jak jsem vysvětlil. Byť, jak jsem říkal, má i mnoho kladných stránek, ale ty zásadní jsou také pro nás zásadní a prostě nejsou diskutovány.
Během roku jsme měli možnost být svědky poměrně tragických situací a případů, které proběhly v našich školách. Od pana ministra Chládka jsme slyšeli, že se bude zaměřovat na to, aby psychopatogenních jevů v českých školách ubývalo. Přesto se nestalo, že by se posílila kapitola, která by byla zaměřena na prevenci. Ani prevence kriminality, ani prevence protidrogové osvěty, ani začleňování romské menšiny, žádná z těchto podkapitol nebyla posílena, takže mohu jenom konstatovat - zase to byla jenom slova, slova, slova. To jsou závažné informace, které bychom měli mít na paměti, a v průběhu roku také sledovat, jak se budou vyvíjet názory jednotlivých poslanců na tyto oblasti. Děkuji za pozornost.
Já bych se tady zastavil u toho, co říkala paní kolegyně Putnová, a to ohledně chybějících prostředků Technologické agentury. Děkuji za pozornost.
Nyní tedy paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych poděkovat panu ministrovi Stropnickému, že tady sedí a bude mne poslouchat. Rozpočet se zvyšuje v absolutních hodnotách, což je velice dobře. Dovolím si ovšem poznámku na okraj, která může být takovým čertovým kopýtkem vládou nalinkovaného růstu. Pokud hodnotíme rozpočet Ministerstva obrany jako podíl na hrubém domácím produktu, zjistíme, že i přes absolutní růst v příštím a následujících letech roste podíl pouze velice mírně o setiny procenta. K tomu bych měla dvě poznámky. Myslím, že by tento závazek byl dosažitelný, byl adekvátní zhoršující se bezpečnostní situaci na východě i jihu našeho zájmového prostoru a umožnil by umazání vnitřního dluhu, dokončení modernizace a rozvoje naší armády. Obávám se tedy, že přesně to bude v budoucnu zapotřebí. Druhá moje poznámka se týká toho, že byť rozpočet v absolutních hodnotách roste, přesto budeme nadále patřit na chvost v Severoatlantické alianci, protože pokud se potvrdí odhady, rozpočet na obranu nebude držet krok s rostoucí ekonomikou, a tedy ani HDP. Ochota investovat do obrany a být plnohodnotným spojencem se mimo jiné poměřuje právě tímto podílem. Abych prosím pěkně nebyla dezinterpretována, zopakuji, že nekritizuji vládu za to, že nezvyšuje rozpočet na obranu, naopak jsem tomu ráda. Jen říkám, že růst by mohl, vlastně měl, být prostě vyšší. Ruská expanze a provokace vůči Západu i akce teroristů na Středním východě a v severní Africe jsou naprosto viditelným ohrožením našich zájmů i našeho geografického prostoru a jedině kvalitní odstrašivá síla a kvalitní transatlantické spojenectví může být zárukou naší bezpečnosti. Zvyšující se rozpočet má ovšem ještě jeden aspekt - umět dobře, tedy efektivně a kvalitně utrácet je stejně těžké jako moudře škrtat. Možná to, co jsem řekla, může někomu znít banálně, ale není tomu tak. Jak je patrné z minulosti, apetyt nakupovat v časech hojnosti může mít negativní dopady na hospodaření v časech ekonomické kontrakce. Nejde jenom o to, nakoupit nějakou techniku, ale i o udržitelnost při jejím provozování. Je nutné si vždy klást otázku, zda budu mít dostatek lidí a dostatek peněz i na běžný provoz po celou dobu akvizičního cyklu. Je mnoho příkladů nejenom z České republiky, kdy se nějaký nákup vymstil. Týká se to třeba letectva, jehož provoz je velice nákladný, a pokud se při nákupu nemyslí na celý cyklus, technika musí být v některém okamžiku odstavována. Jinými slovy, je správné, že nejprve se ekonomika resortu bude soustředit na běžné a personální výdaje.